Ti, kdo už v byznysu pracují, se fakticky změny bát nemusí. Ale novela ztěžuje přístup na trh novým uchazečům o práci realitního makléře. Jsou to zahraniční firmy, které pracují v České republice na principu franšízy. Jejich makléře v malých městech a regionech ohrožují drobné místní realitní kanceláře, a proto je třeba jim znepřístupnit na maximum vstup na trh. Vadí jim samozřejmě i velké české firmy, které ovšem nepracují na principu franšízy, ale mají standardní zaměstnance. Opačně jsou na tom české firmy, které mají vlastní zaměstnance. To, že je spravují, má několik výhod. Je to levnější než notářská či advokátní úschova. A je to samozřejmě byrokraticky méně náročné. A samozřejmě to urychluje jejich práci a obchod.
Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém Projednávání tohoto bodu jsme opětovně přerušili ve všeobecné rozpravě 27. března 2019 na 27. schůzi. Nyní budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. Pan poslanec Blaha. Já vím, že je to takové nestandardní, ale je to přerušený bod z 27. března, tudíž pokračujeme v rozpravě.
Já jsem měl za to, že v úvodu by se slušelo dát slovo panu ministrovi, aby nás seznámil s tím, jaký je posun od minule. Já pak samozřejmě navážu.
Samozřejmě. Pokud pan ministr projevil zájem, tak slovo určitě dostane.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám možnost na dnešním jednání promluvit o aktuální situaci v zajištění výběru mýta v České republice. Učinil jsem tak ostatně již před 14 dny v kontrolním výboru Poslanecké sněmovny, kdy jsem popsal celou aktuální situaci. Je to právní realita, vůči které se Ministerstvo dopravy staví čelem. Ve své řeči se vyjádřím k celé záležitosti, přičemž bych chtěl hned v úvodu všechny poslance a paní poslankyně ubezpečit, včetně veřejnosti, že spuštění nového systému elektronického mýta k 1. prosinci 2019 není nikterak ohroženo, stejně tak jako není ohrožen výběr mýtného. Na srdci mám samozřejmě i naše dopravce a všechny dopravce prosím, aby si měnili palubní jednotky. Tak co se přihodilo, jaký byl sled událostí? Pro úplnost jen připomenu, že se jednalo o několik správních řízení, která měla rozdílný okruh účastníků. Jedno z těchto řízení mělo jen jediného účastníka, zadavatele, kterým byla Česká republika, Ministerstvo dopravy. A právě v tomto řízení bylo úřadem nařízeno předběžné opatření zakazující podepisovat smlouvu s vítězným uchazečem. Protože se jednalo o procesní vývoj, Ministerstvo dopravy se vzdalo práva podat rozklad, přičemž podle názoru Ministerstva dopravy tím rozhodnutí v této části nabylo právní moci, s čímž správní řád spojoval důsledek zániku předběžného opatření. To v důsledku znamená, že v době, kdy Ministerstvo dopravy podepisovalo mýtnou smlouvu, dle Krajského soudu v Brně stále platilo předběžné opatření zakazující podepsat. Čili takový byl názor Krajského soudu v Brně. A v tomto, přesně v tomto je jádro dnešní situace, dnešního problému. A nyní k samotnému hodnocení situace. Podotýkám, že nutnost zajištění odborných kapacit pro přípravu zadávacích podmínek mýtného tendru již do uvedeného výčtu ani nezmiňuji.
Takže já zahajuji hlasování. Myslím, že to je srozumitelné. Jsou to sněmovní tisky... Takže já zahajuji hlasování. Kdo je proti? V hlasování číslo 33 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat. Jsou to opět obsolentní zákony. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Prostě trvalo tři čtvrtě roku, než jsme se legislativním procesem prokousali až do toho, že snad ten zákon spatří světlo světa a skutečně bude pomoženo lidem se zdravotním postižením a nebude hrozit to, že přijdou o práci. Současně navrhuji a žádám o podporu zkrácení lhůty na projednávání ve výboru na 7 dnů, tak aby skutečně tento návrh prošel co nejrychleji a stihli jsme lhůty v Senátu a další.
Děkuji. Dále se omlouvá pan poslanec Radek Koten dnes od 15.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.
Já mám na zástupkyni předkladatelů dva dotazy. To pak má smysl. Pondělky jsou určené pro práci poslanců v jejich regionech. Takže jediný smysl to má, pokud by zazněl návrh na pevné zařazení na příští pátek před daňový balíček. Jinak je to úplně zbytečné. Pokud to chcete projednat ve variabilním týdnu, tak tu lhůtu zkracovat prostě nemusíme, protože uplyne i řádná lhůta podle jednacího řádu. Ale to byl ten méně důležitý dotaz. Já myslím, že paní poslankyně Gajdůšková dobře popsala ten problém a má pravdu v tom, že to má širokou politickou podporu. Zapomněla - zapomněla! To je prostě realita. A tímto návrhem zákona to opomenutí, nebo tu chybu napravujeme. Na nás? Nebo na vládní strany, které určují, které body jsou důležité, nebo ne? Nehlasovali jsme o tom poprvé! Mohli jsme těm zaměstnavatelům, a tím pádem i zaměstnancům pomoct mnohem dříve.
Ano.
Pokud by to nebylo, tak by to nedostali. Takže to je odpověď číslo jedna. Tam je potřeba říci, že minimální mzda je jinak veskrze pozitivní nástroj pro všechny zaměstnance, nakonec i pro ty samotné zaměstnance se zdravotním postižením.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hlavní průmyslová odvětví jsou informační technologie, zpracování kovů a elektrotechnický a chemický průmysl. Česká republika vyváží osobní automobily, mikroskopy a pneumatiky. Perspektivní pro uplatnění českých firem na tchajwanském trhu jsou oblasti energetiky, bio- a nanotechnologií, leteckého průmyslu a zelených technologií. V současnosti v těchto případech dochází k mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmů, a jsou tak snižovány příjmy plynoucí rezidentům jedné jurisdikce z jurisdikce druhé. Na zahraničním výboru byly vzneseny dotazy ohledně způsobu přijetí tohoto návrhu. Dovolte mi tedy se k této otázce vyjádřit i zde. Jiné smlouvy tedy musí být vždy adaptovány či transformovány do právního řádu zákonem.
Děkuji paní ministryni. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru jako výboru garančnímu. Iniciativně tento návrh projednal také rozpočtový výbor.
Já bych jenom chtěl poznamenat, že jsme to na zahraničním výboru detailně probrali a principiálně se shodujeme s argumenty, které přednesla paní ministryně financí.
Paní poslankyně Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Po úvodním slově náměstka ministryně financí pana Tylla, zpravodajské zprávě poslance Španěla a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemně nikoho přihlášeného. Není zájem, ani ze strany pana zpravodaje, takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Jenom připomenu, že se jedná o velmi jednoduchý návrh, kdy sjednocujeme pojištění odpovědnosti za škodu v mateřských a základních školách.
Já si dovolím požádat o zařazení bodu 29, tisk 374, silniční zákon, dnes jako třetí bod projednání. Jsou tam řešeny řidičáky pro traktoristy, jsou tam řešena i přestupková řízení. Takže ještě pro pana předsedajícího, bod 29, tisk 374, dnes jako třetí bod odpoledního jednání.
Dobrý den, dámy a pánové.
Již jsou zde načítány návrhy a bylo by vhodné, aby všichni věděli, co je navrhováno.
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2018, a sněmovního tisku 613 - Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 2018 z pořadu této schůze. Oba tyto tisky byly přikázány výboru pro bezpečnost k projednávání organizačním výborem dne 3. října a výbor pro bezpečnost je doposud neprojednal.
Také děkuji.
Dobrý den. Už z toho čísla poznáte, že ten návrh zákona tady leží mimořádně dlouho. Chci říct, že jsme rádi, že se té problematiky ujalo i Ministerstvo vnitra. To jsou tři návrhy, jak uspořádat náš páteční program.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, já bych rád doplnil návrh pana předsedy Stanjury, protože souhlasím s tím, že by ty návrhy ohledně zrušení obsoletních zákonů měly být projednány.
Mohl bych požádat o číslo toho bodu a sněmovního tisku? Pan předseda Stanjura se hlásí s upřesněním, předpokládám.
Děkuji.
Děkuji. Svolám kolegy do sálu. Jako první bychom hlasovali návrh paní poslankyně Kovářové. Ptám se, kdo je pro. Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych jenom krátce seznámil, co je cílem předkládaného návrhu. Navrhované úpravy zákona spočívají zejména v tom, že jsme najeli na nový systém ohodnocení vědy, výzkumu a inovací. Současně tam zavádíme tzv. nový institut projekty sdílených činností, což do určité míry kopíruje právě to, aby se to mohlo hodnotit na základě této metodiky. Současně ve změně ještě zavádíme poskytování informací prostřednictvím informačního systému výzkumu a experimentálního vývoje a současně ve změně způsobu zúčtování se státním rozpočtem v souvislosti s vyhláškou Ministerstva financí.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru.
V podstatě bych chtěl potvrdit to, co tady říkal pan ministr, že se jedná o metodiku, která vlastně bude implementována zejména do prostředí vysokých škol a která byla poměrně mimořádně dlouho detailně diskutována a v podstatě školy ji akceptují. Tak to je taková ta klasická záležitost, co tady říká každý. Čili jde nám o to, aby měli vědci víc klidu a aby mohli tedy dělat výzkum. Nemění se objem, jenom vlastně by se přerozděloval. To je smysl toho doprovodného usnesení.
Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen zase opět pan poslanec Karel Rais. Já upozorňuji, že v 18.00 budeme probírat pevně zařazený bod. Takže prosím.
Děkuji. Tak já nebudu už dlouho povídat. V podstatě navážu na to zase, co říkal pan ministr.
Děkuji vám. Končím obecnou rozpravu. Takže nejsou. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásil pan poslanec Karel Rais. Děkuji. Nikoho dalšího přihlášeného nevidím, končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu.
Děkuji vám za pozornost. K číslu dokumentu se potom přihlásím v podrobné rozpravě.
Dalším v pořadí je pan poslanec Martin Kolovratník, kterému dávám tímto slovo.
Dobrý podvečer. V jedné větě tedy doplňuje, že dopravce na výzvu pověřené osoby může žádat po nezletilé osobě právě osobní údaje zákonného zástupce v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa pro doručování.
Faktickou?
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já moc děkuji, že projednáváme tento zákon. Já tento zákon podporuji. Myslím si, že je to správná věc, na které jsme se podíleli s panem Ťokem. Mám tam dva krátké pozměňovací návrhy.
Není nikdo další přihlášen do obecné rozpravy. Podívám se, jestli se nehlásí nikdo z místa. Zeptám se na případná závěrečná slova jak pana předkladatele, tak zpravodaje? Není zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prvním přihlášeným je pan poslanec Pavel Staněk.
Děkuji za slovo.
Dalším v pořadí je pan poslanec Milan Feranec. Připraví se pan poslanec Jan Bauer.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Leo Luzar.
Samozřejmě jeho nedílnou součástí je i podrobné odůvodnění. Děkuji.
Připraví se pan poslanec Polanský. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Děkuji vám. Pan poslanec Polanský.
Děkuji za slovo.
Nikoho dalšího nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Paní poslankyně Brzobohatá a paní poslankyně Gajdůšková jako navrhovatel - nemáte zájem o závěrečné slovo? Takže já zahajuji podrobnou rozpravu. Takže - vy se hlásíte do podrobné rozpravy? Tak prosím, máte slovo. Takže paní poslankyně Alena Gajdůšková má slovo.
Děkuji.
Ano, mám poznamenáno. Takže přistoupíme k hlasování, protože přestože je to druhé čtení, tak máme jeden návrh, o kterém budeme hlasovat. Slyším žádost o odhlášení správně? Někdo ťukal? Já nyní přečtu, o čem budeme hlasovat. Nefunguje vám hlasovací zařízení? Už vám to funguje, pane předsedo? Funguje, takže všichni jsou přihlášeni. Návrh byl přijat. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavně-právnímu výboru. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě a bylo přerušeno vystoupení poslance Vojtěcha Munzara, takže já ho požádám, aby dokončil své vystoupení. Já vás požádám o klid, aby se pan poslanec Munzar mohl v klidu vyjádřit.
Tento zákon je pro mě příkladem toho, že místo aby zákony určovaly jen základní rámce našeho chování, tak se z nich postupně mnohdy stávají technické manuály. Technické manuály, které se snaží za každou cenu určovat, jak se v jaké situaci má člověk chovat, a omezují prostor pro svobodnou vůli občanů. Přinášejí a podněcují v naší společnosti formalismus, který má mnohdy nahrazovat skutečnou profesionalitu a možnost pružně reagovat na množství situací, které život přináší. Přinášejí nejenom formalismus, ale také umělé zvyšování kvalifikace. Ta se žádným zákonem vynutit nedá. Takové zákony vedou jen ke zvyšování množství certifikátů na zdech a rozdávání umělých titulů bez skutečných znalostí. Dochází zde k vytváření nárokové společnosti, která má nárok na to, aby stát veškeré problémy za lidi vyřešil, ale vytváří tak situaci, že stát z lidí dělá mnohdy malé děti, které musí vodit za každou cenu za ručičku. A tento zákon, zákon o realitním zprostředkování, je podle mě příkladem takového přístupu. S tímto zákonem máme konkrétně tři právě tyto základní problémy: zdražení realitních služeb pro koncové spotřebitele, převádění odpovědnosti za stav nemovitosti od vlastníka, prodávajícího, na zprostředkovatele a snižování konkurence v realitních službách. Já se k tomu vyjádřím podrobněji. Snižování konkurence v realitních službách. Je to podle mého názoru snaha, jak jinak možná rozparcelovat a přerozdělit marže, které dneska na trhu jsou, a jak ztížit vstup možná pro nové realitní makléře. To je podle mě jeden ze skutečných důvodů zavedení zákona - exkluzivita a omezení konkurence administrativními prostředky a zákonem.
Jedna z předposledních otázek, která tam padla, byla: Jak budete postupovat v případě, že Kapsch bude žalovat Českou republiku nebo zahájí mezinárodní arbitráž? Především tím, že Kapsch v mýtném tendru neuspěl, především proto, že nepodal nejlepší nabídku, nýbrž umístil se až jako druhý v pořadí. Tolik k žalobě u českých soudů. Pokud jde o mezinárodní arbitráž, neumím si představit, jaký nárok by chtěl Kapsch vznášet. Došlo v České republice ke zbavení investic?